Tak jenom abychom věděli, jak to běží a jak to stojí.
Není možné akceptovat jako ústavně správný výklad to, že jednotlivec, jeden člověk, respektive předseda strany, který tento postup nařídil ostatním kolegům ve svém klubu, může paralyzovat jednání celé Poslanecké sněmovny, aby kvůli jednomu zákonu spadly všechny ostatní zákony pod stůl. Respektuji právo pana Okamury obrátit se na Ústavní soud, jenom podotýkám, že Ústavní soud už dnes je zahlcen a že tam jsou lidi, jejichž stížnosti jsou důvodné, čili poprosím vás, opravdu važte, jestli má smysl zahlcovat Ústavní soud stížností, o které nejlepší právníci v české zemi říkají, že je od počátku odsouzena k neúspěchu. Ústavní soud má na stole i stížnosti lidí, jejichž základní ústavní práva skutečně byla porušena. Vy jste tady, pane Okamuro, vyzýval k rezignaci pana místopředsedu Skopečka za to, že údajně měl porušit ústavu, ale vzpomeňme si, co tady máme v Poslanecké sněmovně! Tady v Poslanecké sněmovně víme, že se prohlasoval zákon o zdanění církevních restitucí, o kterém všichni od začátku říkali, že je protiústavní, a vy jste za něj horovali. A je to zákon, u kterého máme rozhodnutí Ústavního soudu, že skutečně byl protiústavní! Takže prosím začněte u sebe, než budete ostatní poučovat o tom, jakým způsobem mají rozhodovat, a to na základě věcí, které Ústavním soudem vůbec projednány nebyly. Ve vztahu k Ústavnímu soudu byl posuzován pouze původní pandemický zákon a ten Ústavní soud s výjimkou několika slov o návratové finanční pomoci posvětil. Ověřujte si své informace, ověřujte si, jaká je realita, je tady obrovské množství manipulací, které zaznívají, věcí, které nemají oporu v realitě, a snažte se ve vztahu i ke své novinářské cti po ověření všech faktů informovat pravdivě.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, jen k panu předsedovi Michálkovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Chápu vaši obhajobu, pane předsedo, nechte si ji k Ústavnímu soudu, myslím, že ji budete potřebovat. Pane ministře, nechápu, nepochopil jsem vaše vyjádření, že pan Okamura dostal od někoho čas na to, aby tady obstruoval. Já jsem myslel, že to vyplývá ze zákona o jednacím řádu. Protože podle nálezu Ústavního soudu obstrukce jsou demokratický nástroj opozice k tomu, aby mohla zajistit nepřijetí nějakého zákona. Takže není to úplně, jak to říkáte, a já sám jsem zvědavý na rozhodnutí Ústavního soudu.
Dívám se do sálu, jestli ještě někdo se hlásí s přednostním právem? Podle schváleného programu schůze bychom měli pokračovat volebními body. Otevírám tedy bod číslo Návrh na změny ve složení orgánů Prosím, aby se ujal slova předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník.
Co nejstručněji přečtu, je to standardní bod výměn v rámci jednotlivých poslaneckých klubů.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji mnohokrát. Já úvodem začnu dvěma sliby. Za prvé začnu pozitivně, to je první slib. A za druhé dodržím to, že jsme v prvním čtení návrhu státního rozpočtu, to znamená, nebudu mluvit ani o jedné konkrétní rozpočtové kapitole. Tak splnění prvního slibu - začnu pozitivně. Protože ta diskuse je konečně správná a politická nad klíčovým zákonem roku. Naše vláda obhajuje, podporuje dobrý návrh státního rozpočtu, opozice zcela legitimně tepe ten špatný návrh státního rozpočtu. A řekl bych, a tím končím opravdu ten pozitivní slib, že těch šťouchanců, a vidíte, že to zase říkám tím nejjemnějším slovem, které mě napadlo, a teď ze všech stran, si myslím, že bylo naprosto politicky únosně na parlament demokratické země. První důvod. Druhý důvod. Naše vláda končí s tím, co se dělo v předchozích letech, to znamená - a teď to slovo říkám v uvozovkách - s pumpováním proinflačních peněz do ekonomiky. Třetí důvod. Naše vláda přináší po řadě let ne kosmetické, ale významné úspory ve státním rozpočtu. Zase, myslím si, a mohu v tomto smyslu odkázat právě na ono prvotní stanovisko Národní rozpočtové rady vlády, že odpracované jsou třeba v tom, zase konkrétní číslo, že stát začíná s odtučňovací kůrou sám u sebe, viz 13 miliard korun ušetřených v provozních výdajích státu. V provozních výdajích státu. Přes ty úspory, které jsem zmínil, je rozpočet v maximální možné míře, všichni bychom si přáli lepší, v maximální možné míře proinvestiční. Návrh investic v rozpočtu je ve výši 203 miliard korun, zaokrouhluji. A ten poslední, pátý důvod. Uvedu zase pár příkladů. Nedopustím se já teď šťouchance, že bych řekl, vláda navyšuje důchody.
Pane poslanče, já se omlouvám, přece jenom respektuji, že už je pozdější noční hodina, přesto jednání stále probíhá, tak vás poprosím o ztišení, případně abyste diskusi přesunuli do předsálí.
Já už se blížím ke konci. Děkuji a věřím, že jsem splnil stručnost.
Já vám děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Aleš Juchelka a připraví se pan poslanec Jan Síla. Prosím.
Tato vláda samozřejmě ani nemůže být sociální nebo asociální z hlediska valorizace těch důchodů, poněvadž prostě to je dáno zákonem. A i kdybyste tisíckrát chtěli, tak naštěstí z toho nemůžete ustoupit.
Já vám také děkuji. Prosím, vaše dvě minuty, pane ministře.
Jsou zákonné limity na doplatky za léky, které nezávisí na celkové ceně. Ty limity jsou pořád stejné. Pokud někdo zaplatí více, tak jim to zdravotní pojišťovny vracejí. Tak prosím vás, tento argument už nikdy nepoužívejte.
A nyní tedy vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Jan Síla. Máte slovo, pane poslanče.
Dluhy by se měly platit a ne projídat naši budoucnost. Návrh rozpočtu 2022 snižuje příliv financí do zdravotnictví. Většina peněz do zdravotnictví nejde ze státního rozpočtu, ale z veřejného zdravotního pojištění.
Je to správně. Ani nad jedním milionem neohrneme nos, ani nad jedním milionem, který ušetříme, neohrnujeme nos, protože kdo z nás by nechtěl mít milion korun? Takže nebudeme ohrnovat nos ani nad těmi... ani nad těmi položkami, které nevypadají, že by přinesly ty desítky nebo stovky miliard. My plníme přání svých voličů. My hájíme střední třídu a nebudeme jim takhle zásadním způsobem zvyšovat daně. A chráníme seniory a nebudeme jim danit důchody. Je to nehorázná lež a ten, kdo to šíří, vědomě děsí naše seniory a měl by se stydět. Těch 90 miliard jsme nevyhodili z okna. My jsme volby vyhráli. Hnutí ANO bylo druhé. Nevšiml jsem si, nevšiml jsem si ve volebních programech těch, kteří sedí v Poslanecké sněmovně, že by kdokoliv navrhoval zvýšení daní. Je to výsledek přání, představ toho, co lidé chtějí od státu. Takže voliči těch stran, které nás všechny poslaly do Sněmovny, nechtějí zvýšit tuto daň. My jsme jim to slíbili, my je nezvýšíme. Investice. Už jsem s ním o tom mluvil před devíti lety jako ministr dopravy. Dunaj-Odra-Labe nebude. A je pravdou, že to rodina Baťů podporovala. Jestli se nějaký projekt připravuje sto let a ještě nezačal, co to říká o kvalitě tohoto projektu? Konec diskuse. Takže to prostě nebude. My věříme úplně jinému receptu, než že stát bude stavět. To je to nejdražší a nejméně efektivní. A to je správně. A na všechny ty dluhy si vlastně půjčujeme. Já jsem vysvětlil, proč to tak je. A poslední k těm daním. Zda to není tak, že po volbách se to hned mění. A nebude se to měnit. To potvrzuje naši argumentaci, že jsme rozhodli správně. Takže potvrzuji, že se budeme věnovat daňovým výjimkám těm, které podle mě nemají smysl, těm, které nepodporují rodinu, těm, které zásadním způsobem nezvyšují daně zaměstnancům, a těm, které neohrožují příjmy našich penzistů.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A já bych rád zdůraznil, že jednání rozpočtového výboru se zúčastnili zejména zástupci Národní rozpočtové rady, přišla paní předsedkyně Zamrazilová, pan docent Hampl. A v té diskusi, která tady přede mnou probíhala, a v těch komentářích pana ministra, já bych rád zdůraznil některá stanoviska Národní rozpočtové rady. Určitě tuto organizaci musíme všichni považovat za organizaci vysoce erudovanou, nezávislou a nijak politicky neovlivňovanou. Dovolte, abych některá její stanoviska, která se velice kladně vyjadřují k návrhu rozpočtu, ocitoval. Úspory ve výdajích státního rozpočtu jsou značné. Úkolem vlády je najít rovnováhu mezi rozumnou výší úspor, udržením chodu veřejných služeb a pomocí nejohroženějším sociálním skupinám. Předložený rozpočet představuje rozumný kompromis. Byla tady debata o keynesiánství. Cituji: "V posledních dvou letech vláda v rámci stabilizačních programů posílala do ekonomiky peníze za nevyrobené zboží, neprovedené služby a neodvedenou práci, a to vše při vysokých deficitech. Inflační potenciál takto vydávaných peněz je jednoznačný.
A znovu, já vím, jaká je tady atmosféra vůči opozici. Vy byste chtěli, aby opozice byly jenom loutky.
Máte slovo.
Mám na to stanovisko legislativního odboru Poslanecké sněmovny. Shoduji se na tom s celou řadou kolegů z vedení Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen o tom, že jsem nic neporušil, a jenom jsem to takhle chtěl říct, aby to tady zaznělo.
To je první poznámka.
Pane ministře, rozumím. Dámy a pánové, prosím o klid v sále.
To je to, co tady nebylo, to je to, co opravdu do těch pravidel a do nějakých i nepsaných férových předpisů a toho, jakým způsobem má Sněmovna fungovat, fakt nepatří.
Děkuju. Další s přednostním právem se hlásil pan poslanec Michálek.
A je lepší to adresovat hned, než aby to potom nějakým způsobem v naší společnosti klíčilo. Obstrukce lze v přiměřeném rozsahu tolerovat, ale i ony mají svoje limity. Nepravdivé, a potvrdili to i ústavní právníci, jsou i obvinění, že návrh musí být přednesen na mikrofon. Každý den je to zde vyvraceno tím, že návrhy čte předsedající Poslanecké sněmovny podle toho, co jde z grémia. Takže jednací řád nevylučuje, a dokonce v řadě případů požaduje, aby byl návrh předložen písemně.
S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Vojtěch Munzar.
Já budu velice stručný. Na pana kolegu Nachera, vaším prostřednictvím. Zadlužování je pořád zadlužování. Je hezké, že si hledáte neustále čísla, která hnutí ANO vyhovují, ale prostě zadlužovat nás v ekonomickém růstu, to nebylo správné ekonomické rozhodnutí. Plus musím upozornit na jednu věc. A důležité jsou v tom trendy. Takže se podívejte na ty trendy, protože ty jsou v ekonomice důležité.
Další faktická poznámka je pana poslance Jana Skopečka.
Já nevím, čemu nerozumí. Prostě podíl dluhu vůči hrubému domácímu produktu jde snižovat různými cestami. To, co se na snižování podílu zadlužení skutečně neprojevilo, byla fiskální politika vlády, která i přes ekonomický růst sekala poměrně vysoké deficity státního rozpočtu. Takže podívejte se, je to spočítané, ta čísla existují, velmi rád vám je dám. V tom si vylučujete ty argumenty. Buď si musíte, pane kolego, vybrat, že Kalousek dělal obrovské deficity, nebo si musíte vybrat, že jsme zaškrtili ekonomiku. Obě dvě varianty prostě nejdou hájit. Vyřešte si tento logický nesmysl v hlavě.
Já vám děkuji. Já se omlouvám, paní poslankyně, ale vstoupím vám do vašeho projevu a poprosím kolegy, aby rozběhlou diskusi případně dokončili v předsálí a nerušili svou diskusí projev.
- odhad veřejných příjmů na rok 2022 o 62 miliard korun oproti odhadu Babišovy vlády. Což ovšem nemusí být v praxi zdaleka realitou. A snížení rozpočtového deficitu tak zhruba minimálně z poloviny stojí na vodě a je víceméně jen fiktivní. Vláda zároveň navrhuje nové výdaje v objemu 40 miliard korun a ve výdajích navržených předchozí vládou škrtá zhruba 80 miliard korun. A kam její škrty směřují? Je to neobhajitelná rána do vazu českého zdravotnictví a českým zdravotníkům, kteří již dva roky vyvíjejí maximální nasazení v boji s epidemií, a jednoznačně a objektivně to povede ke snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče. Ale na sobě vláda nepochopitelně nešetří. Protože mimo jiné o 74 milionů oproti návrhu Aleny Schillerové zvyšuje rozpočet Úřadu vlády. Což je kontraproduktivní z hlediska budoucnosti mobility a hospodářského rozvoje. Zde se například počítá se zrušením plánovaného navyšování platů učitelů i nepedagogických pracovníků. Drastické snižování už tak velmi nízké podpory těžce zdravotně postižených osob závislých na stále se zdražujících pečovatelských a asistentských službách, včetně služeb pobytových, je naprosto asociální a povede ke snížení kvality života těchto osob i jejich zdravotního stavu. Cestou ke dlouhodobé stabilizaci veřejných rozpočtů není zvyšování daní, ale primárně zaměření na jejich výdajovou stránku. Deficit státního rozpočtu vzniká a zvyšuje a kumuluje se, pokud jsou veřejné výdaje opakovaně a dlouhodobě vyšší než veřejné příjmy. Stabilizovat rozpočet proto můžeme buď snižováním výdajů, nebo zvyšováním příjmů. Tyto dva způsoby ovšem rozhodně nejsou morálně rovnocenné. Pokud budeme zvyšovat daně, říkáme, tvrdíme, že stát ví lépe než pracující občané, jak zacházet s penězi, které oni vydělali. Jde tak tedy o předávání stále větší a větší moci státu a jeho orgánům na úkor lidské svobody a svobody rozhodování občanů. Naopak snižování výdajů by umožnilo celkem rychle odhalit a minimalizovat veškeré zbytné a neproduktivní agendy dosud z veřejných peněz financované. Děkuji za pozornost.
Existují dvě rozpočtové oblasti, které mají největší multiplikační efekt, to je dopravní infrastruktura a to je bytová výstavba. Náklady na dopravní infrastrukturu v rozpočtu snižujete, a pokud jde o bytovou výstavbu, tak je to sirotek, utiskovaný sirotek téměř v každém rozpočtu, včetně toho vašeho. Blížím se k závěru. Kdybyste čirou náhodou tato opatření akceptovali, dostanete přebytkový rozpočet a vaši voliči vás zabijí. Jsem povinen upozornit na toto nebezpečí. Takovou blbost jsem už dlouho nečetl. Děkuji vám za vaši pozornost.
Předávám řízení schůze.
Chápu, že se někteří odeberou z jednacího sálu, tak pro ty, kteří mají zájem, když pan prezident vystoupil s přátelskou kritikou, jak to nazval, tak já bych si dovolil něco, co bych mohl označit jako přátelskou polemiku s tím, co zrovna zaznělo. Pojďme rozdělit tu mou přátelskou polemiku na dvě části, jak to říkal pan prezident, a to na oblast příjmů a na oblast výdajů. A my jasně říkáme, že tuto slevu nezrušíme, nenavrhneme, ne protože se bojíme našich voličů, ale protože je to správně. Takže to je nejvyšší daňová výjimka v objemu. Druhá daňová výjimka, kterou nenavrhneme , neprosadíme , protože je správná, ne protože se bojíme našich voličů, je: v České republice se nedaní důchody. A je to dobře a je to správně. Já mám čísla bohužel pouze za rok 2019, kolik reálně bylo. Další sleva, respektive sleva, kterou nenavrhneme, nezrušíme, protože jsme naopak prosadili její zvýšení, je daňové zvýhodnění na děti, ať už ve formě slevy na dani, nebo daňového bonusu. Podpora rodin, které mají děti. A mohl bych pokračovat. Ale jsou tady daňové výjimky, o kterých budeme určitě debatovat, a uvidíme, jak se k nim postavíme. Tak kdybych chtěl použít okřídlenou větu bývalého premiéra Paroubka: tak kdo z vás, pánové, kdo z vás to má? Myslím, že nikdo ani neví, co to znamená.
Konsorcium PSM s obrněncem PUMA se rozhodlo soutěž opustit. Pozor, jsme v roce 2021, v roce volebním, kdy prakticky každý měsíc to bylo: Už to bude, zvládneme to. Na moje opakované dotazy: Pane ministře, máte variantu B? Není zapotřebí mít variantu B, tato zakázka bude realizovaná a bude uzavřena smlouva. Nepřála bych vám to, abyste vy přišel na resort v situaci, v jaké jsem tam přišla já, nacházel tam jednoho kostlivce ve skříni za druhým, nacházel tam zakázky, které sice možná mají krytí v rozpočtu, ale vy víte, že je nepodepíšete. Jenom tak mimochodem, panu Stropnickému tam končilo 5 miliard. Paní Šlechtové tam končilo méně, panu Metnarovi tam končilo ještě méně než paní Šlechtové. Takže nekritizuji. Tam skutečně pod vaším vedením Ministerstva financí jste se snažila, aby ty NNV nebyly tak vysoké, jako bývávaly před vaším příchodem. Ale skutečně věřte mi, že pokud bych tuto akci z rozpočtu nevyškrtla, tak byste byli vy první, kteří byste mě tady tepali za to, že jsem držela finanční prostředky v rozpočtu na něco, co prostě vím na konci února, že nebude realizováno. V tuto chvíli probíhá právní posouzení, protože to, co se stalo s touto veřejnou zakázkou, tak může znamenat velmi fatální důsledky pro další rozpočty v České republice. Skutečně tady může docházet k nějakým arbitrážím, soudním sporům, můžeme být jako Česká republika sankcionováni za některé kroky, které tady v minulosti udělal můj předchůdce. A jen tak mimochodem, další lež v tom, že jsme tu zakázku odpískali. Já stále ještě věřím, že můžeme, pokud budu mít právní posouzení ve smyslu, že nám hrozí nějaké minimální náklady, tak nechť tu zakázku uzavřeme. Ale rozhodně to nebude v tomto roce. Tak to bych vás chtěla vidět. To si možná myslíte, protože si myslíte, že byste se mě tím zbavili! Ale mě se jen tak nezbavíte.